Dotýká se především některých vybraných regionů, a tak jistě zasluhuje podrobnější projednání na plénu Poslanecké sněmovny. Možná si mnozí z vás vzpomenou na 90. léta, kdy tehdejší ministerstvo hospodářství vydalo řadu povolení k prospekci zlata v mnoha částech České republiky. Nicméně ještě několik let potom byl tehdejší starosta Kašperských Hor mediálně vláčen najatými PR a reklamními agenturami. Potom přišla, řekněme, vynucená pauza. Veřejnost se bránila průzkumu a těžbě. Tyhle žádosti, které se objevily, samozřejmě vyvolaly zájem veřejnosti, dotčených obcí a jejich představitelé, starostové, se začali obracet na poslance, na Sněmovnu a především na výbor pro životní prostředí. Tady ve Sněmovně proběhly v nedávné době v minulých týdnech dva velmi hojně navštívené semináře a z iniciativy kolegy Miloše Babiše se problematikou zabýval i výbor pro životní prostředí. Usnesení připomíná vládě usnesení z května 1999, podle něhož není těžba zlata v České republice žádoucí, a také vyzývá vládu zapracovat do legislativy závazek z programového prohlášení, který se otázky těžby zlata v České republice týká.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Jedná se o usnesení, které v souladu s programovým prohlášením vlády mělo iniciovat proces, na základě kterého by v konečném důsledku měl být do budoucna zcela znemožněn další průzkum a následná těžba zlata na celém území České republiky.
Tady si dovolím malou odbočku v odůvodnění. Uvedu jeden příklad, který možná bude pro někoho úsměvný, pro jiného bude inspirativní. Víte, že se tady několikrát pokusili buď hlavní město Praha, nebo někteří poslanci předložit návrh zákona, kterým bychom legalizovali v České republice prostituci. Čili když jsem to v té sestupné tendenci říkal, tak také uvádím, že pokud by například znovu padl takový návrh, tak by Česká republika musela nejdříve vypovědět tuto mezinárodní smlouvu, kterou je vázána, a musela by nějakým způsobem také říct, jak se s tím vypořádá. Pokud jde o samotné vyhlašování lhůty, to jsme podřídili tomu, co se tady jako referendum osvědčilo, to znamená, že jej vyhlašuje prezident republiky. Učiní tak nejpozději 30 dnů od podání návrhu na vyhlášení, a pokud ho vyhlásí, tak samozřejmě potom se koná to referendum ve lhůtě, kterou stanoví tento ústavní zákon. Ostatní myslím, že je standardní věc, která řeší, řekl bych, jednotlivé postupy, které by v případě přijetí té myšlenky bylo potřeba řešit. Zákon je úsporný, jako musí být každý ústavní zákon, aby nebyl příliš podrobný. A to samotné provedení by potom odpovídalo tomu jednotlivému návrhu, který by byl takto podán. Prosím vás, samozřejmě omezení nebo neomezení kvora je velký diskusní předmět v ústavní rovině. Je zřejmé, že žádné kvorum nemůže být například dáno pro volby do Poslanecké sněmovny, protože bychom tím, že by to kvorum, pokud by nebyly volby povinné, svým způsobem mohli odstranit ty podstatné podmínky demokratického právního státu a nebyl by žádný zákonodárný sbor. Čili to není možné. Něco jiného by bylo, kdybychom si řekli kvorum, a to tady včera bylo diskutováno, nikdo na to nereagoval, a já jsem si říkal, že to nechám až na svoje dnešní úvodní slovo, například do Senátu.
Prosím paní zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasování se k nim vyjádřila.
Byly načteny pouze mé pozměňující návrhy, které, pokud nebude námitka, podle mého názoru můžeme hlasovat jako celek.
Táži se, zda je tady námitka proti tomu, abychom hlasovali o pozměňovacích návrzích jako celku. Táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Zahajuji hlasování. Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.
Pěkně vám děkuji, paní předsedající. Jako proceduru hlasování vám navrhuji, abychom o jednotlivých písmenech hlasovali jako o celcích. Poté bychom hlasovali o zákoně jako o celku. Paní předsedající, to je můj návrh procedury hlasování, o kterém bych poprosil, abychom hlasovali.
Hlasování končím.
Děkuji vám, paní předsedající. V tom případě bychom měli nechat hlasovat o písmenu A, což jsou dva pozměňovací návrhy výboru pro sociální politiku.
Můžeme zahájit hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. Táži se, kdo je pro. Já ještě jednou poprosím - toto hlasování považujte za zmatečné a znovu poprosím navrhovatele i zpravodaje, aby k přednesenému pozměňovacímu návrhu přednesli svá stanoviska. Děkuji. Kdo je proti? Hlasování končím.
Děkuji vám, paní předsedající.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Všimněme si, jak se nakládá s touto novelou. Zákon by měl být přece univerzální. Takže z tohoto pohledu si myslím, že si zakládáme na další problémy v budoucnu, protože nepochybně je potřeba počítat s tím, že se k tomuto zákonu, pokud takhle novela projde, budeme muset vracet právě z důvodů, o kterých jsem mluvila.
O té budeme poté hlasovat.
Děkuji za slovo i za možnost to upřesnit. Ano, pane předsedající, já si dovolím nyní na mikrofon říci, že podávám námitku proti načteným legislativně technickým úpravám pana poslance Novotného k jeho pozměňovacímu návrhu pod písmenem D, protože tím pádem podle mého názoru se ten pozměňovací návrh D stává nehlasovatelným z hlediska úprav.
V tom případě dám hlasovat bezprostředně. Ještě zde mám faktickou poznámku pana poslance Votavy. Dávám hlasovat, kdo je pro tuto námitku. Já jsem ještě neskončil rozpravu. I pan poslanec Laudát - není tomu tak. V tom případě nemám nikoho přihlášeného do rozpravy a rozpravu v tento moment končím. Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.
Děkuji, pane předsedající. Proto můžeme hlasovat o jednotlivých návrzích.
Jinak je to v pořádku.
Ještě někdo? Není tomu tak. Takže dávám hlasovat, kdo je pro takto navržený způsob hlasování ve třetím čtení. Zahajuji hlasování teď. Kdo je pro, zvedněte ruku, zmáčkněte tlačítko. Děkuji vám. Pane poslanče, máte slovo.
První legislativně technický návrh předložen panem ministrem Jurečkou.
Táži se na stanovisko pana ministra průmyslu a obchodu. Dobře, děkuji. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat.
Děkuji. Dámy a pánové, vážení kolegové, Ukrajina nebyla jednoduché téma pro rozpravu ve Sněmovně. Já jsem na vás v průběhu toho jednání apeloval, abychom dokázali zaujmout k tomu stanovisko, které bude podpořeno docela slušným počtem poslanců. Tady se podařilo nad tím základním usnesením dosáhnout vlastně více než ústavní většiny. Já to pokládám za úspěch.
Děkuji.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat a podle rozhodnutí, které jsme před chvíli učinili, pokračujeme bodem číslo Návrh na volbu členů vyšetřovací komise
Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážení členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci, otevíráme tedy návrh na ustavení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření způsobu vyšetřování kauzy Opencard. Připomenu, že volební řád nestanovuje, jestli se má tato vyšetřovací komise hlasovat jako celek en bloc, anebo po jménech. Tolik tedy k usnesení a nyní vás, pane předsedající, žádám, abyste otevřel rozpravu k tomuto bodu.
Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí, protože žádnou písemnou přihlášku nemám. Paní poslankyně Jana Černochová se hlásí do rozpravy.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Když už nestandardně byla tato vyšetřovací komise na minulé schůzi navržena, nikoliv s paritním zastoupením, ale se zvláštně poměrným zastoupením tak, aby tam zástupci ANO a zástupci ČSSD měli po dvou členech, tak náš klub Občanské demokratické strany se k tomu vyjadřoval, že to skutečně v minulosti nebývalo zvykem. Nebývalo v minulosti ale ani zvykem to, že by se do těchto komisí přihlašovali bývalí policisté, kteří se mohou z nějakého důvodu dostat do střetu zájmů, a bohužel se to děje ve dvou případech.
Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Jsem přesvědčen, že poslanci jsou si v této věci rovni. Není tady nikdo, kdo by byl ve střetu zájmů, tak jak to bylo naznačeno, a to, že někdo má zkušenosti s vyšetřováním, samo o sobě podle mého názoru mu nebrání v tom, aby se práce v komisi účastnil, a pokud vím, tak nikdo z těch kolegů se neuchází o pozici předsedy té komise, což by možná mohlo být na hraně, ale rozhodně si nemyslím, že by v této věci mohlo dojít, tak jak bylo naznačeno, k jakémukoliv střetu zájmů.
Děkuji, pane poslanče.
Když nás voliči ve volbách do Poslanecké sněmovny volili, tak se až tak neptali, jestli někdo má minulost tu či onu, a když se zeptali, tak se sami rozhodli podle toho, jestli tedy stojím za to, aby mě zvolil, nebo nestojím za to, aby mě zvolil. Není tady žádné omezení, že jestli někdo byl dříve policistou, tak nesmí do vyšetřovací komise.
Prosím, pane poslanče, máte faktickou poznámku.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, zaznívá tady spousta argumentů, proč nepodpořit právě tento návrh ústavního zákona o obecném referendu. Je to referendum na Krymu, kterého se jeden z předkladatelů zúčastnil, a který prohlásil, že referendum na Krymu bylo v pořádku. Otázku na lístku nebo otázky na lístku "Chcete se k Rusku připojit teď, anebo chcete se k Rusku připojit až po nějakém čase?" ani nekomentuji.
No to přece není o tom, zdali referendum chceme, nebo nechceme. Sociální demokracie chce referendum. Ale samozřejmě ne v takové formě, v jaké je podáváte vy, kolegové.
Pan poslanec Benešík - já bych, přestože vás mám jinak rád samozřejmě, tak jenom připomenu přísloví: Jednou vidět a stokrát slyšet. Anebo jste to jenom slyšeli z doslechu od našich veřejnoprávních médií? Ale neodvádějme téma jinam, to znamená, naši poslanci, resp. náš poslanec pouze řekl, co viděl. To by bylo asi příliš. Má dvě vysoké školy, je dlouholetým diplomatem a umí několik jazyků. No tak ten návrh samozřejmě dobrý je a stačilo na něm, kdybychom si společně našli nějaký konsensus, a už to mohli mít občané, kteří trpí po celé České republice kvůli těm nepřizpůsobivým.
Děkuji, děkuji, já jsem chtěl také reagovat na pana Benešíka, ale v podstatě Tomio Okamura to řekl za mě, že pan Benešík zde mluvil, jako by tam byl. Možná byste nám mohl říct ještě některé detaily z těch volebních lístků, aby to bylo úplně celé. Já se obrátím na ten návrh o referendu. Pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, to je váš návrh, to je návrh sociálních demokratů s tím, že tam prostě není žádné kvorum. Ano, není tam žádné kvorum, možná tam ještě chybí jedna nebo dvě věci, které přece jsme schopni načíst na plénu ve druhém čtení, poslat do výborů, kde jsme schopni se o tom bavit, a ty věci, které tam podle vašeho názoru chybí, tak změnit. To je přece velmi laciný a velmi jednoduchý argument. Tak to pojďme prostě změnit. Tak to prostě, jestli ho chcete, tak ho pojďme změnit, nebo na rovinu řekněte, že ho nechcete, protože ta přímá demokracie a to, aby o něčem rozhodovali lidé, se vám zrovna nehodí.
Děkuji panu předsedovi poslaneckého klubu Úsvitu. S faktickou poznámkou pan poslanec Benešík, po něm pan ministr Lubomír Zaorálek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
To je první věc.
Děkuji panu poslanci.
Všechno ostatní je směšné.
Součástí Ústavy České republiky je i Listina základních práv a svobod. Takže podívejme se, co říká Listina základních práv a svobod. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Článek 3 Listiny základních práv a svobod říká: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu. Kde berete to právo ubírat těm občanům rozhodovat si o těch věcech přímo?
Poprosil bych o snížení hladiny hluku. Děkuji vám, kolegové. Prosím, pokračujte.
No tak pojďme to konečně napravit. Obracím se teď ke kolegům ze sociální demokracie. Občané - byla předvolební kampaň. Hnutí úsvit, si dovolím, bylo tím lídrem, tím prvním politickým subjektem, který v této volební kampani přišel s myšlenkou přímé demokracie a referend. Ostatní strany se k tomu přidaly, byť ano, sociální demokraté již tento zákon několikrát předkládali. Dále zde zaznělo, že stát potřebuje daně, že zajišťuje služby. S tím nelze než souhlasit. Ale v tom, jak funguje ten stát v současné době, kdy ti politici nenesou za to zodpovědnost, musím říci, že bohužel také zajišťuje zadlužování těch občanů v současnosti i v budoucnosti. A ti občané si myslím, že by nepřipustili to, aby byli stále více zadluženi. To je krásná, myslím, možnost použití přímé demokracie.
Děkuji vám, pane poslanče.
Já možná na rozdíl od jiných nejsem tak nadšen ze švýcarské demokracie. Takže já si nejsem tak jistý. Je to úplně specifická společnost. A myslím si, že v tom tempu švýcarská federace nepolevila. Mají se dobře, ale nemyslím si, že je to z důvodu referend. Proti tomu například Itálie, ta také patří mezi ty špičkové země, ta měla v tom období 57 referend.
Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Zatím žádnou informaci o náhradní kartě nemám. První přihláška je od paní poslankyně Němcové, která se hlásí k zařazení nového bodu.
Dobrý den. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, chtěla bych zařadit na program probíhající schůze Poslanecké sněmovny nový bod. Na otázku "Co si myslíte o odsunu německého obyvatelstva?" - Na otázku novináře, která zní "Co si myslíte o odsunu německého obyvatelstva?" paní ministryně odpovídá: "To nejhorší. Chápu, že to byla reakce na to, co se zase Čechům dělo předtím, ale ono se toho v protektorátu zas tolik nedělo." Myslím, že toto je výrok, který si zaslouží pozornost poslanců svobodné a demokratické země, už proto, že v mnoha bodech, které projednáváme a týkají se nejrůznějších oblastí života nás, našich spoluobčanů, se do minulostí vracíme, hledáme v ní poučení, hledáme v ní názory na to, co se stalo, hledáme a tříbíme si povědomí o tom, co byly příčiny a co byly následky některých závažných dějů v naší minulosti. Kdo by měl pochybnosti o tom, že se nedělo vůbec nic, prosím, nechť navštíví Pinkasovu synagogu v Praze, kde na zdech se dočte všechna jména, která pro paní ministryni znamenají nic.
Hlasování číslo 72. Přihlášeno 182, pro 169, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh také nebyl přijat. Ptám se, kdo souhlasí s tím, aby informace vlády o přistoupení k fiskálnímu paktu byla zítra jako první bod. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat. Pan poslanec Votava, vyřadit bod 32, tisk 123, smlouva s Kosovem. Ptám se, kdo souhlasí, aby tento tisk byl vyřazen, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? I tento návrh byl přijat.
V hlasování číslo 75 jsem hlasoval ne, a na sjetině mám ano.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, ono se to nehodí do programu jednání. Já jsem sem nechtěl zařazovat žádné mimořádné body navíc, už tady bylo toho dost. Nicméně zaznamenal jsem výroky pana ministra financí Babiše směrem...
Tak tím pádem budeme pokračovat bodem číslo Aktuální situace na Ukrajině a postoj vlády České republiky Prosím paní navrhovatelku, paní poslankyni Němcovou, a pana ministra zahraničních věcí, ano, oba jsou zde, a ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Pan předseda klubu KSČM.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená vládo, paní a pánové, jestli se pamatujete, tak právě z našeho podnětu došlo k onomu přerušení před koncem podrobné rozpravy. Nejde o žádnou legraci nebo o něco velmi lehkého. Dospěli jsme k závěru, že návrh paní poslankyně Němcové by byl pro klub KSČM hlasovatelný s pozměňovacím návrhem, který si teď dovolím načíst. Z návrhu paní poslankyně Němcové bychom velmi akceptovali onu první větu, která zní: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci ministra zahraničních věcí k situaci na Ukrajině." Jde o svobodu, rovnost a solidaritu, toleranci, nenásilí, respekt vůči životnímu prostředí a sdílenou odpovědnost za stav světa." A čtvrtý bod by potom zněl: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby v souvislosti se situací na Ukrajině prosazovala mírová diplomatická řešení." Tolik návrh pozměňovacího návrhu k návrhu paní poslankyně Němcové a já vám děkuji za pozornost.
Ale my se s tím nějak určitě hlasováním vypořádáme. Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak, není tomu tak. V tom případě poprosím paní navrhovatelku, aby nám navrhla postup hlasování, v jakém pořadí budeme o jednotlivých usneseních hlasovat.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Zda budeme tento návrh chápat tak, jak jej popsal pan předseda klubu KSČM, tedy jako pozměňující k návrhu mému. Pokud by tomu tak bylo, museli bychom nejprve hlasovat o něm.